Představme si například povinnost hradit obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z daných vybraných plastových výrobků, jehož se koneční uživatelé protiprávně zbavují mimo místa určená k jeho nakládání, či náklady na soustřeďování odpadu v rámci obecního systému odpadového hospodářství a přepravu a likvidaci. Model fungování kolektivních systémů je v zásadě totožný se zákonem o výrobcích s ukončenou životností a předložený návrh zákona se také na ustanovení zákona o výrobcích s ukončenou životností co do úpravy kolektivních systémů často odkazuje. Pane předsedající, ráda bych se následně přihlásila do rozpravy. Děkuji vám za pozornost.
Do obecné rozpravy se samozřejmě můžete přihlásit. Tímto tedy obecnou rozpravu otevírám. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den, dobré poledne. Zrovna tak otázka mléka, které je prodáváno v plastových nádobách, které nejsou vratné, není možné je recyklovat, není možné je znova použít. Máme na to možnosti, technicky je to snadno proveditelné. Samozřejmě musíme počítat s tím, že dodavatelé spustí křik, ale to spustí vždycky, když jim sáhneme nějakým způsobem na zavedené technologie nebo na zavedené materiály, ale je to proveditelné. A já si myslím, že se to týká nás všech. Udělejme s tím něco, protože je to na nás. Když to neuděláme my, tak to za nás nikdo neudělá.
To byl pan poslanec Kobza.
To znamená, že jsou s ním spojena pouze zanedbatelná nebo nízká rizika jeho škodlivých účinků, a nároky na zabezpečení uzavřeného prostoru jsou proto méně přísné. Pokud jde o uvádění geneticky modifikovaných organismů a genetických produktů na trh, je třeba rozlišovat, zda jde o geneticky modifikované potraviny a krmiva, nebo jiné geneticky modifikované a genetické produkty. Pak řízení o žádosti vede Ministerstvo životního prostředí a oprávnění k uvedení na trh vzniká na základě zápisu do Seznamu pro uvádění na trh. Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Navrhovaná právní úprava je předkládána výhradně za účelem zajištění řádné implementace příslušných předpisů Evropské unie.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Zeptám se, jestli se někdo ještě nehlásí z místa do obecné rozpravy? Ano, paní ministryně životního prostředí. Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji moc.
Zazněl tedy tady návrh na zkrácení doby na 30 dní, nezazněl tady žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí, takže v tuto chvíli se bude Poslanecká sněmovna zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejdříve musíme rozhodnout o přikázání garančnímu výboru. Paní předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Já se v tuto chvíli ptám, navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Poprosím vás všechny, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Hlásí se pan poslanec Babka. Pane poslanče, máte slovo. Tímto mu dávám slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající.
Hlásí se prosím někdo do obecné rozpravy?
Dáváme návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.
Znovu konstatuji, že ten návrh tady byl dán, a my se musíme vypořádat s tím návrhem, který jsem tady již avizovala, a to je, že paní předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Z pléna tady nebyl jiný návrh na garanční výbor, takže v tuto chvíli přistoupíme k hlasování. Přistoupíme k hlasování o daném návrhu, který přečtu. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu? Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, kdo s ním souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat.
Já neříkám, že nesouhlasím s těmi směry, ale musí mi někdo říct, co je priorita. Je to chemická recyklace? Je to spalování, energetické využití?
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejdřív na odlehčení, abychom ty emoce uklidnili. Paní zpravodajka před chvilkou říkala, že patří k té starší generaci. To jste si hodně ukřivdila. Myslím si, že minimálně ke střední generaci patříte, určitě ne ke starší. Ale jinak budu reagovat na svého kolegu Krále, prostřednictvím předsedajícího, který chválil minulou Sněmovnu za zákon o odpadech. Považuji to jako dlouholetý starosta za neskutečný paskvil.
Pane poslanče, máte slovo.
Nepovažuji zákon o odpadech jako paskvil. Takže z mého pohledu si myslím, že ten zákon byl řádně vydiskutovaný. Svazu měst a obcí, jinak by neměl shodu Hospodářské komory a Svazu průmyslu.
K další faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Nacher.
Tady bylo - my jsme byli obviněni, že nemáme stejný názor, ať si to vyjasníme. Ale tady právě z jednoho klubu byl slyšet od kolegy Krále úplně jiný pohled, než jaký má ministryně, a úplně jiný pohled, jak jsem pochopil, i na některé jiné normy, než má jeho kolega Vomáčka. A nás by nenapadlo to tady komentovat, že máte na to jiný pohled. A naopak kolega Vomáčka má úplně opačný názor, než má jeho vlastní kolega Král. Od toho je právě tady Poslanecká sněmovna.
Děkuji, to byla faktická poznámka pana poslance Nachera.
To znamená, téma, které tady například kolega Babka otevřel, například zálohování PET lahví a podobně, není možné odehrávat podle mého názoru pouze v zákonu o obalech, ale je potřeba se nad tím zamyslet i v rámci tady toho zákona. Akorát mám obavu, že nemáme ten aparát, jako má Ministerstvo životního prostředí.
Navrhovaná povinnost pro poskytovatele panevropského penzijního produktu zajistit otevření podúčtu pro všechny členské státy v případě žádosti účastníka vyvolala rozsáhlou diskusi nad obávanou nákladností tohoto řešení, a tudíž i reálnou překážkou vstupu na tento trh pro menší poskytovatele. Podúčet znamená zajištění plnění vnitrostátních podmínek daného členského státu pro panevropský penzijní produkt i pro daňové zvýhodnění, pokud je poskytováno. Má sloužit dlouhodobé akumulaci kapitálu, přičemž možnosti předčasného výběru prostředků by měly být omezeny a mohou být sankcionovány. Článek 2 nařízení pak obsahuje jak definici osobního penzijního produktu, tak i definici panevropského penzijního produktu. Pokud již účastník tohoto produktu poskytovatele měnit musí, to znamená, když nemůže zabezpečit požadovaný podúčet pro daný členský stát, nařízení upravuje podmínky změny. Evropská komise navrhla zajistit otevření podúčtu pro všechny členské státy na žádost účastníka. Ve výsledném textu bude mít nicméně poskytovatel tohoto panevropského penzijního produktu povinnosti do tří let od použitelnosti nařízení zabezpečit podúčet alespoň pro dva členské státy. V případě, že účastník panevropského penzijního produktu změní své bydliště, bude moci požádat o otevření nového podúčtu v rámci svého penzijního produktu, poskytovatel bude mít povinnost bezplatně informovat účastníka o podmínkách pro podúčet daného členského státu v rámci tohoto produktu. Účastník bude moci nicméně i nadále přispívat na poslední otevřený podúčet. Může se mu tak ale stát, že nebude moci využít zejména daňové motivační prvky členského státu, kam se přestěhoval. Poskytovatel panevropského penzijního produktu je povinen ohledně těchto dopadů poskytnout účastníkovi i doporučení s vysvětlením, co je pro něj výhodnější. Pokud poskytovatel nebude moci zajistit otevření nového podúčtu pro odpovídající členský stát, musí mít účastník možnost zvolit si, zda změní bezplatně poskytovatele, nebo bude nadále přispívat na posledně otevřený podúčet. Všechny investiční možnosti musí být navrženy na základě záruky nebo techniky snižování rizik. Poskytovatelé, kteří podle příslušných sektorových předpisů nemohou záruky poskytovat, mohou nabízet tento penzijní produkt se zárukou pouze na základě spolupráce s úvěrovými institucemi nebo pojišťovnami. Nařízení počítá s technickou normou upřesňující minimální kritéria, jež musí techniky snižování rizik splňovat. Budou muset být přitom zohledněny různé druhy penzijního produktu i různí poskytovatelé a rozdíly mezi jejich obezřetnostním režimem. Poskytovatelé mohou nabídnout tento penzijní produkt zajišťující krytí geometrických rizik. Účastník bude moci zvolenou investiční možnost za určitých podmínek změnit bezplatně. Nařízení nastavilo horní limit nákladů a poplatků u základního penzijního produktu, a to tak, že nesmí překročit 1 % akumulovaného kapitálu ročně. Účastník si volí formu vyplácení při uzavření smlouvy o penzijním produktu a také v případě, že požaduje otevření nového podúčtu. Forma vyplácení se může u jednotlivých podúčtů lišit. Účastník může za určitých podmínek formu vyplácení změnit jeden rok před začátkem vyplácení nebo na začátku výplatní fáze při změně poskytovatele. Pokud poskytovatel obdrží žádost o změnu, musí poskytnout účastníkovi srozumitelně informace o finančních dopadech jeho rozhodnutí, a to zejména s ohledem na vnitrostátní pobídky, které se mohou na stávající podúčty vztahovat.
To je moje vysvětlení.
Ztratil se drahocenný čas. Na to byl můj dotaz.
Děkuji, paní předsedkyně. Máme tu faktickou poznámku pana poslance Babky. Pane poslanče, dvě minuty.
Ke kolegovi Hellerovi, vaším prostřednictvím. Já jsem řekl, že si myslím, že ty alternativy existují, ale že tady o nich nebudeme diskutovat.
Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Budu se snažit být maximálně stručný a konstruktivní.
Vaše vystoupení vzbudilo dvě faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo.
Vzhledem ke skutečnosti, že současná právní úprava není plně v souladu se všemi požadavky, které jsou vymezeny nařízením, je nezbytné, aby byl český právní řád odpovídajícím způsobem adaptován na jednotlivá ustanovení nařízení." Nařízení zároveň obsahuje několik diskrecí - členské státy například určují některé podmínky související s akumulační fází vnitrostátních podúčtů. Tyto podmínky mohou zahrnovat zejména stanovení věkové hranice pro zahájení akumulační fáze, minimální dobu trvání akumulační fáze, maximální a minimální výši příspěvků a jejich kontinuitu. Takže nic de facto. S tím pak souvisí i možné daňové incentivy. Adaptace nařízení se předpokládá přijetím zákona o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů. Dále jsou to finanční instituce oprávněné distribuovat tento panevropský osobní penzijní produkt a dále Česká národní banka - nové kompetence orgánu dohledu nad finančním trhem. Cílem tohoto návrhu zákona je dosažení souladu právních předpisů České republiky a Evropské unie na základě odpovídající adaptace nařízení. To je fakt neskutečné! Navrhovaná právní úprava si klade za cíl implementovat evropské předpisy do českého právního řádu tak, aby byl v souladu s evropskou regulací. Nic takového tady není. Nic takového tady není! Znovu opakuji: "Navrhovaná právní úprav si klade za cíl implementovat evropské předpisy do českého právního řádu tak, aby byl v souladu s evropskou regulací. V případě nečinnosti hrozí riziko zahájení řízení o porušení práva Evropské unie ze strany Evropské komise, neboť jde o implementaci evropských právních předpisů." Prosím vás, to si myslím, že je věta, kterou i pro novináře musím znovu přečíst: "V případě nečinnosti hrozí riziko zahájení řízení o porušení práva Evropské unie ze strany Evropské komise, neboť jde o implementaci evropských právních předpisů." Já jsem tady dal slib poslance a sliboval jsem České republice a českým občanům, takže pro mě je to úplně jasné. To bylo ode mě zatím všechno. Já vám děkuji za pozornost a určitě se k tomu návrhu zákona ještě dnes vrátím.
To byl v obecné rozpravě pan Radim Fiala a mám tady dalšího přihlášeného do obecné rozpravy - pan poslanec Jan Hrnčíř.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. To znamená, je to nařízení o panevropském osobním penzijním produktu. Vůbec si neláme hlavu s tím, co je harmonizováno, co není, ale prostě to nařídíme a tak to bude! Nařízení má podle Evropské komise také pomoci řešit demografickou krizi, doplnit stávající penzijní produkty a podpořit nákladovou efektivitu osobních penzijních produktů tím, že poskytne vhodné možnosti pro dlouhodobé investice osobních penzí. Cílem nařízení má dále být navýšení kapitálu a jeho nasměrování k evropským dlouhodobým investicím do reálné ekonomiky. Panevropský penzijní produkt má nabídnout rozšířené funkce produktu tak, aby měli účastníci prospěch z jednoduchého, bezpečného a nákladově efektivního osobního penzijního produktu a zároveň si mohli vybrat z různých typů poskytovatelů. Má se také podpořit přeshraniční poskytování a přenositelnost produktu. Vzhledem k tomu, že nelze zasahovat do organizace národních penzijních systémů, navrhla Evropská komise dobrovolný režim ve smyslu vytvoření jeho nabídky a dobrovolného výběru účastenství, který má být doplňkem k existujícím národním systémům. Návrh tak nenahrazuje ani neharmonizuje stávající vnitrostátní penzijní systémy, nýbrž má umožnit jednotlivcům využít nabídky nového dobrovolného rámce pro penzijní spoření s tím, že má zajistit jejich dostatečnou ochranu.
Prostě Archimedův zákon funguje nádherně.
To byla faktická poznámka paní poslankyně Peštové. K další faktické poznámce se přihlásil pan poslanec Kubíček. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A s tím se trošku... úplně nepočítalo.
To byl pan poslanec Kubíček, další faktická poznámka, pan poslanec Kasal. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já to řeknu ještě jinak, z jiného úhlu pohledu. Já tady vidím dva paradoxy. Ano, i respirátory a všechno. Stejně tak jako jsem si napsal poznámku - kovové příbory, to říkal kolega Babka, jako alternativa. Takže my odstraníme brčka a vytvoříme tady miliony tun něčeho úplně jiného?
Pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče Babko, máte slovo a dvě minuty.
Takže se chceme dozvědět váš názor a názor paní ministryně na tuto problematiku.
Další v pořadí k faktické poznámce paní poslankyně Peštová.
Vy jste tady řekl hezky, že to je vládní návrh ANO.
Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova. Zároveň poprosím i zpravodaje, aby zaujal místa, která jsou určena jak pro navrhovatele, tak pro zpravodaje. Paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající.
Paní ministryně, já vás chvilku přeruším a poprosím všechny o klid v jednacím sále. Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běžte do předsálí. Ještě počkám, až se opravdu Sněmovna utiší. Nechci v tuto chvíli jmenovat jednotlivé poslance. Děkuji vám. Omlouvám se, paní ministryně.
Prováděná implementace aktualizované směrnice již měla být uskutečněna v termínu 27. března 2001, kdy uvedené novelizační nařízení vstoupilo v účinnost. Cílem uvedeného novelizačního nařízení je zvyšování transparentnosti hodnocení rizika, které se provádí v rámci zajišťování bezpečnosti potravin a krmiv. Forma standardních datových formátů byla v této souvislosti zavedena také do směrnice o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí, aby příslušné dokumenty, zpracovávané pro účely posuzování geneticky modifikovaných organismů používaných jako potraviny a krmiva, případně jako suroviny či přípravky pro jejich výrobu, byly předkládány ve sjednocené podobě. Další oblastí, která byla ve směrnici o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí změněna, je právní úprava ochrany informací, které je subjekt nakládající s GMO povinen v rámci příslušných povolovacích procesů předkládat a jejichž zveřejnění by jej mohlo poškodit v rámci konkurenčních vztahů. K materiálu byla uplatněna jediná zásadní připomínka, a to ze strany Ministerstva vnitra. Tato připomínka se netýkala vlastního normativního textu, ale důvodové zprávy, a byla akceptována. Vládě byl tento návrh předložen bez rozporu. Tyto připomínky byly promítnuty do návrhu úprav obsažených ve stanovisku, které k návrhu zákona bylo zpracováno z úrovně předsedkyně Legislativní rady vlády. Ministerstvo životního prostředí se s těmito úpravami ztotožnilo.
Děkuji paní ministryni životního prostředí Anně Hubáčkové za představení předloženého návrhu. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Dobré skoro poledne, dámy a pánové. Právní úprava nakládání s geneticky modifikovanými organismy jak na unijní, tak na národní úrovni rozlišuje tři způsoby tohoto nakládání. Prvním je uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organismy, kterým se rozumí každá činnost, při níž dochází ke genetické modifikaci organismů nebo při níž jsou GMO jakkoli používány, pěstovány, uchovávány a tak dále v uzavřeném prostoru a se kterým jsou spojena adekvátní opatření k zabezpečení tohoto uzavřeného prostoru před únikem geneticky modifikovaných organismů do vnějšího prostředí.
Takže byl zjištěn v kanalizacích olejový špunt, který v sobě obsahoval vlhčené ubrousky, tampony, kondomy a další a další věci. Ve své podstatě tím se odšpuntovalo to, že Evropská unie začala přemýšlet nad tím, co by se dalo s tímto problémem dělat. Tento problém byl podle mě nelogicky řešen tím, že šli cestou zákazů místo toho, aby šli cestou edukace a řekli si, co všechno se má a nemá do kanalizace dávat - tak ve své podstatě se dospělo k tomu, že se to raději zakázalo. Ne - my jdeme cestou zákazů. Samozřejmě nám do toho vletěl covid, kdy my říkáme lidem: Nejezte v restauracích, noste si jídlo domů, dávejte si to do těch nádob, které vám teď zakážeme.
To byly omluvenky a slovo uděluji panu poslanci Zlínskému, s faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Nacher. Pan poslanec Nacher se vzdává své faktické poznámky, takže, pane poslanče Zlínský, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Návrh směrnice předložila Evropská komise již v květnu 2018 za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Ten se v mořích a oceánech hromadí a plastová rezidua byla nalezena v mnoha druzích mořských živočichů. Návrhem zákona předně dochází k zákazu uvádění některých vybraných plastových výrobků na trh a do oběhu. Situace začíná být vážná. Kolik je přesně ve světových oceánech plastů, nevíme, odborníci ale odhadují, že jde o stovky milionů tun. V severní části Tichého oceánu najdeme plovoucí skládky. O znepokojivé prognóze hovoří tisková zpráva, která vyšla u příležitosti zasedání environmentálního shromáždění OSN. Existují cesty, jak pronikání plastů do oceánů a moří zabránit. Jednou z nich je snížit jejich výrobu a spotřebu, což je cílem této novely. Jakmile se totiž plasty dostanou do oceánů, neexistuje žádný snadný způsob, jak je odstranit. Vliv těchto mikroplastů na zdraví člověka se v současné době zjišťuje. Probíhá mnoho studií, které to studují, a bohužel se dochází k závěru, že velice nepříznivým způsobem ovlivňují naše zdraví. Pravděpodobně je to prostřednictvím snižování funkce imunitního systému. Samozřejmě, nechci vás strašit, ale přece jenom opatrnosti nikdy není na škodu. Naše západní civilizace by měla směřovat svou pozornost k vývoji plastických hmot, které budou schopny samovolné neškodné degradace v přírodním prostředí. Bez toho bude i nadále pokračovat nepříznivá současná situace, i když možná pomaleji. I přesto SPD, náš klub, podpoří oba sněmovní tisky 55 i 56, které spolu souvisejí.
Další do diskuse je přihlášen pan poslanec Babka a připraví se pan poslanec Král.